Chcete ty peníze dostat pro ty nemocnice, nebo ne? Termín čerpání je 23, čas rychle běží. Takže bych poprosil pana premiéra, kdyby se na to podíval, protože evidentně to ministerstvo teďka nefunguje. Ano, rakovina je sviňa, není na to vakcína. Ale slyším různé signály, negativní signály, takže doufejme, že ty signály se rozplynou jak většina signálů této vlády. Takže můžete se zeptat kolegů na ministerstvu. Díky fungujícímu a robustnímu systému zdravotnictví a obrovskému nasazení zdravotníků naše společnost tuto těžkou zkoušku zvládla. Jako poděkování za zvládnutí pandemie covidu teď vláda pětikoalice vyvádí z českého zdravotnictví peníze, destabilizuje ho a ohrožuje jeho fungování. Takže to je poděkování této vlády zdravotníkům za covid, že jim vezmou peníze. Takže pozor, tady nemluvíme o tom, že by současná vláda rozhodla, že nebude navyšovat příjem zdravotního rozpočtu a řekla: nebudeme navyšovat pojistné za státní pojištěnce, zmrazíme to na současné úrovni. Je to ještě mnohem horší.
Dalším základním předpokladem stabilizace a omezení růstu cen potravin je samozřejmě regulace obchodních řetězců. Sem vláda předložila zákon o významné tržní síle, který budeme projednávat na podzim ve druhém čtení. Proč, když je přesvědčen o takové kvalitě tohoto návrhu zákona, proč mlčí a tlačí prakticky prosazení tohoto zákona ve zrychleném řízení bez případných pozměňovacích návrhů? O západní Evropě ani nemluvě. Sice program byl vypsán, ale zatímco v Německu a zase v okolních státech celé Evropy ty finanční prostředky již byly vyplaceny, tak naši zemědělci stále na tyto prostředky čekají. Ministr nejenom že toto své právo nevyužil, ale on mlčí a vysílá divné signály. To se samozřejmě nestalo. A on si toho už v tom prohlášení byl velmi dobře vědom, akorát měl potřebu nemluvit pravdu a mlžit, tak jako to dělá po celých 242 dní své vlády. On to neřešil a neřeší to dál jako předseda Rady ministrů. Neřeší to celá vláda, neřeší to Petr Fiala, který mluví o nějakém zeleném zemědělství. Já už jsem o tom několikrát mluvil, že to je problematika historických momentů. A tak jako musí být zemědělství v Sasku větší než to bavorské, tak náležitě i u nás to má historické souvislosti, proč je třeba v České republice zaměstnáno v zemědělství méně osob než v západní Evropě. Proč třeba velikost farmy je větší než v západní Evropě. Jak už jsem uvedl, ten bod by se měl jmenovat Opatření vlády České republiky v oblasti cen potravin. A navrhuji jeho zařazení na tuto schůzi jako první bod po nově zařazených bodech. Děkuji za pozornost.
Pane poslanče, děkuji. Takže jenom opakuji: Opatření vlády České republiky v oblasti cen potravin navrhujete jako bod číslo jedna. Děkuji a prosím dalšího z přihlášených a to je paní poslankyně Lucie Šafránková. A prosím, aby se připravila - paní poslankyně Lucie Šafránková, máte tady dvě žádosti, je to tak? A po ní prosím, aby se připravila paní poslankyně Vladimíra Lesenská.
Ve věku nad 18 let pak mají nárok na příspěvek na péči v prvním stupni závislosti osoby, které nejsou schopny zvládat tři až čtyři základní životní potřeby, a ve druhém stupni pak ty osoby, které nezvládají pět až šest základních životních potřeb.
Nyní vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím, máte slovo.
Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, každý z nás dostává pravděpodobně celou řadu mailů, které se týkají toho úsporného energetického tarifu. Každý z nás dostává celou řadu mailů od občanů, jakým způsobem má do budoucna řešit cenu energií. Dobrý den, ráda bych se vás zeptala, zda se bude na nás vztahovat úsporný tarif. Jsme obyčejná pětičlenná domácnost z Prahy a v rámci ochrany životního prostředí využíváme k dopravě po městě vedle MHD už několik let jeden starší elektromobil. V některých vyjádřeních se tarif zmiňuje, v jiných zase ne. Tak moc prosím o upřesnění. Pokud bychom nezískali podporu od státu, mohli bychom mít existenční problémy, protože od loňského podzimu se zálohy na energie zvedly na trojnásobek a stále rostou. Proto doufám, že ta možnost pro nás bude existovat. A pokud ne, věřím, že se postaráte o to, abyste s tím něco udělali. Nemůžeme být přece trestáni za to, že nám záleží na životním prostředí. Měnit tarif na jiný je pro nás rovněž nerentabilní, jelikož bychom zase měli o dost vyšší náklady na elektřinu díky nabíjení auta. A na výměnu auta za jiné, jezdící na benzin či naftu, nemáme peníze. Velice děkuji za odpověď a mám víru v to, že za nás budete bojovat. Tady na tomto mailu je úplně jasné, když se podíváme právě na komunikaci této vlády. Mám jich celou řadu. Jsou důkazem nejen pro občany zmatené pomocí této vlády, ale hlavně tristní komunikace, kde se občané dovídají matoucí informace, které jdou mnohdy proti sobě. Vláda říká, že bude komunikovat jasně a cíleně, že bude říkat občanům pouze to, na čem se jasně domluví, aby nemusela svou komunikaci měnit. Takže si začněme například tím prvním příkladem - pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě. Takže zúžili samozřejmě ten pětitisícový příspěvek na milion čistého. Takže tady máme poslední samozřejmě kauzu. Za třetí energetický balíček. To je fantastická komunikace tady této vlády. Energetický balíček řešíme od března. Máme duben, květen, červen, přichází červenec, všichni jsou nachystáni na energetický balíček. Ale ovšem nikdo o něm nic neví, protože přichází na stůl, na stůl hospodářského výboru. Vždyť to je přece ostuda této vlády! Protože doteď nevíme, a ta paní tady v tomto mailu to píše úplně jasně, kolik vlastně ten energetický balíček do kapes občanů přinese. Ale pořád de facto nevíme, jakým způsobem to bude. Další fantastická komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu je z hlediska jejich vyhlášek a samozřejmě té skandální kontroly, kdy nám řekli na svém oficiálním twitteru, že budou chodit skoro do domácností a že to všechno nechávají na vlastnících jednotek bytů, samozřejmě na jejich nějakém předsedovi nebo zvoleném zástupci jednotek vlastníků soukromých bytů. Takže například zdravotnická střediska. Máme tady pana ministra Válka, takže ordinace 20 stupňů, čekárny, chodby, WC 18 stupňů. Zápalu plic, chřipky nějakého jiného onemocnění? To přece není možné. A všichni zdravotníci vám řeknou, že pravděpodobně tato vyhláška MPO, že tam někdo spadl na hlavu, protože je to absolutně nerealistické a není možné, aby měla koupelna v nemocničním zařízení a v domově seniorů 20 stupňů. Bohužel, neozval jste se, pane ministře Válku. Tak, děkuji moc. Operační sály 20 stupňů, předsíně, chodby, WC, schodiště 18 stupňů. To znamená, že toho seniora z 20stupňové koupelny převezeme 18stupňovou chodbou do jeho nemocničního pokoje, který má také 20 stupňů.
Ministr přihodí na filmové pobídky 570 milionů, pak zadotuje Národní divadlo, navrch přihodí polovičatý zákon. Bohužel, takto funguje celá vláda. Fajn. Rostou nájmy? Jsou drahé energie? Tak tam hodíme úsporný tarif. Postrádám jakoukoliv koncepci, výhled, dlouhodobé řešení. V sektoru kultury máme zatím skvělé profesionály. Nová vláda ale dusí lidi, kteří nám drží kulturu nad vodou. Zkusme se vžít do jejich situace, až budeme rozhodovat o tom, kolik jim přidáme. Já děkuji za pozornost a prosím tento bod zařadit za ten můj minulý.
Děkuji.
Dámy a pánové, je to už sedmý pokus. A všechny ubezpečuji, že to, jakým způsobem se k tomu postaví poslanci, zejména ti, kteří v této chvíli vládnou v Praze, tak budu i dál potom šířit ve vztahu k veřejnosti. - Zasadíme se o lepší kontrolu dodržování jednoduchého pravidla, že byt není hotel a na kolaudaci záleží. Umožníme lidem mít ve městě skutečný domov. Obytné domy se stálými obyvateli tvoří bezpečné čtvrti a zdravé, trvale udržitelné město krátkých vzdáleností. - Oni dokonce v programu píší "pokud" město získá. Já jsem si schválně vyjel z psp.cz, kdy to sem přišlo. - Přemíra využívání bytů ke krátkodobému ubytování turistů zejména v centrálních částech města znehodnocuje jak sousedské vztahy, noční klid, bezpečí ve společně užívaných bytových domech, tak zvyšuje ceny nájmů. Je to jeden z důvodu, proč se lidé z centra stěhují do okrajových městských částí mimo Prahu. - To je další část z toho programu Pirátů. - Co jsme už udělali? - Piráti se chlubí. - Vyzvali jsme vládu, aby dala obcím pravomoc regulovat krátkodobé ubytování v bytech. No tak z toho si ti lidé opravdu nic nepořídí, z toho oni nic nemají. Třeba to využije jenom Praha, možná Karlovy Vary jsem slyšel, Český Krumlov, já nevím. Ale je to na těch obcích. Takže Piráti se chlubí, že vyzvali vládu, já tady říkám, ten zákon je tady, pojďme ho projednat, anebo ho pojďte zamítnout, kolegyně, kolegové. Tak ho pojďte zamítnout. I to je legitimní. Ale pak neříkejte ve svých programech, že to nějakým způsobem řešíte. Protože ty sousedské vztahy a ta bezpečnost se nenapraví tím, že někdo vyzval vládu, ale tím, že my tady změníme zákon. Teď z programu SPOLU pro Prahu. Budeme podporovat stanovení jasných pravidel pro platformy sdíleného bydlení, jako je Airbnb - zase jmenují tedy jednu firmu. Preferujeme, aby byty sloužily k dlouhodobému bydlení a jejich vlastníci k tomu byli více motivováni. Stejně tak jako Solidarita 2022, ti také nejsou v Poslanecké sněmovně, tak tím já nebudu zdržovat, abych to tady natahoval. Všechny subjekty to mají ve svém volebním programu. Bohužel to tady na program navrhuji pouze já. A vy nemáte odvahu to zařadit a postavit se k tomu čelem. Třeba říct na mikrofon: Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nějakou širší variantu, tak to shodíme, a prostě hlasováním vy ukážete, jaký je váš skutečný postoj. Dneska sedmý pokus. Já tedy v tom případě, a protože to může být velmi snadné, aby to prošlo do druhého čtení, to chci zařadit jako první bod dnešního jednání a budu tak činit až do komunálních voleb a budu vám tady neustále opakovat ty sliby, které jsou ve volebním programu, a ta realita, která je potom tady v Poslanecké sněmovně. Takže bych si dovolil ten tisk číslo 41, který je normálně na programu, takže to není nový bod, zařadit jako první bod dnešního jednání. Já vám děkuji za pozornost.
Znamenám si, že navrhujete zařadit jako první bod dnešní schůze.
Dobré odpoledne, kolegové a kolegyně. Já jsem si k projednávání dnešní schůze a přípravu jejího programu připravil dva body. Dva body, a nedělám si moc velkou iluzi asi, že budou přijaty. Nicméně se o to pokusím.
A začali tvrdit, že žádné peníze ze zdravotnictví vyvést a defraudovat nechtěli. Tunelovat peníze určené na léčbu pacientů, a ohrožovat tak hrazení zdravotní péče. Nastavení mechanismu pravidelné valorizace pro příští období je nepochybně správný krok. Ano, já to chápu. Já to chápu. Pan ministr už několik ředitelů vyhodil a určitě tam transparentně dosadil někoho svého, zřejmě z obavy, aby také nebyli novou vládní garniturou za to, že řeknou pravdu, jako jiní ředitelé popraveni a odvoláni. Minus prostě není plus. Za nižší úhrady nebude více a kvalitnější péče. Za méně peněz nikdy není více muziky. Veto prezidenta republiky dává pětikoaliční vládě další šanci vycouvat z tohoto nezodpovědného, škodlivého plánu a přestat oslabovat a destabilizovat české zdravotnictví. Proto vás žádám, důrazně vás žádám, přestaňte ohrožovat stabilitu českého zdravotnictví, dostupnost a kvalitu zdravotní péče, nepoškozujte pacienty a zdravotníky. Přestaňte vyvádět peníze z rozpočtu zdravotnictví. Přestaňte prosazovat nedomyšlené, destruktivní návrhy ohrožující zdravotní péči pro české občany. Upusťte prosím od prosazování tohoto škodlivého, hloupého návrhu zákona. Nenarušujte rozvoj a neohrožujte budoucnost českého zdravotnictví. Pacienti, lékaři, sestry, záchranáři i všichni ostatní zdravotníci, občané této země si to nezaslouží. Jen proto, že máte nyní moc a 108 hlasů v parlamentě, nemáte právo nezodpovědně zvyšovat zranitelnost a destabilizovat fungování zdravotního systému, dostupnost a kvalitu péče a ohrožovat budoucnost rozvoje českého zdravotnictví. Tak já navrhuji zařadit ten druhý nový bod, nebo chcete i první?
Oba dva prosím. Děkuji.
A ten první bod - název: Jak organizovaný zločin dosadil svého člověka za ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace.
Nyní je přihlášena k pořadu schůze paní poslankyně Klára Dostálová a další v pořadí byl přihlášen pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já si myslím, že nejsem jediná, komu píšou zoufalé rodiny o pomoc. Ta skutečnost je skutečně neuvěřitelná. Máme mladé lidi, kteří si postavili před několika lety malé rodinné domky na venkově. Byli jsme rádi, že skutečně se i ten venkov zalidňuje, že ti lidé tam bydlí. Já bych vám ráda teď přiblížila jeden příběh, který určitě mnozí z vás máte také ve svých poslaneckých mailech. Jde o mladou rodinu, otec 35 let, žena 31 let na mateřské dovolené s ročním dítětem. Samozřejmě volají o pomoc, říkají, co mají dělat, že jsou samozřejmě připraveni třeba i bydlení prodat, aby se mohli třeba nastěhovat do nějakého bytu, ale ty byty nejsou. Nejsou byty na trhu, nestaví se. Proč se nestaví? No samozřejmě v dnešní době jsou obrovsky vysoké ceny stavebních materiálů. Nemáme vlastně nový stavební zákon, povolovací procesy trvají opravdu neúměrně dlouho. Zároveň ale přiznávají, že teď trošičku ten útlum je i právě díky vysokým energiím, díky vysokým nákladům na stavební materiály. Já se také ptám, co vlastně, jak pomůžeme těmto mladým lidem? A je potřeba, aby se skutečně těmto lidem pomohlo. Nebo, jak jsme tady, skutečně budeme přihlížet tomu, že tito mladí lidé skončí na ulici? S těmi dětmi?
Těch cest je víc. Já netvrdím, že si musíme pořídit nová letadla, všechno má svoje úskalí. Armáda samozřejmě ty svoje stroje používá, používá je k misím, používá je k dalším věcem a je potřeba zvážit, jakým způsobem toto letecké hašení zajistit.
Návrh nového bodu včetně toho, že to je navrženo jako první bod, je zaevidován. A nyní může dále přijít paní poslankyně Romana Fischerová a připravit se může pan poslanec Robert Králíček.
Vážená paní předsedající, vážení kolegové, chtěla bych navrhnout zařazení nového bodu programu s názvem Dopad neschopnosti vlády v řešení energetické krize na školství. Náklady na energie rostou kvůli neschopnosti naší vlády enormně a dopad to má i na ty nejmladší, na naše děti a novou generaci. Hrozí proto, že budou muset propouštět své zaměstnance, což je úplně neudržitelné vzhledem k tomu, že se teď dá očekávat příchod silnějších ročníků mladých lidí. Co je ale podle mě úplně neuvěřitelné je, že kvůli cenám za energie se zvažuje, že by se v zimě částečně přešlo na distanční výuku. Neschopnost vlády má ale dopady i na ty naše úplně nejmladší. Malé děti ale ještě nemají dobře vyvinutou termoregulaci. Na to ale už peníze bohužel nebudou. Co mi ale připadá jako největší nehoráznost, je návrh Ministerstva průmyslu - omezení teplot ve školkách. Ve své vyhlášce ministerstvo navrhuje, aby v učebnách, hernách a lehárnách ve školkách bylo jen 19 stupňů. Přitom teď je v takových prostorách běžně 22 stupňů. V umývárnách je to ještě horší. Známe děti: neustále jsou něčím ušpiněné, často se musí mýt. A pak jít spát do chladu? Takto si zaděláváme na spoustu nemocí u těch nejmenších, které bychom měli chránit. O co víc budou děti nemocné, o to víc samozřejmě s nimi budou muset rodiče zůstat doma a o to více rodiče budou pobírat ošetřovné na dítě, které jim bude platit stát. V konečném důsledku tedy náklady na to, že děti budou nemocné, půjdou zase ze státní kasy. Takže nejenže vláda ohrožuje zdraví našich dětí, ale koleduje si i o velké výdaje na zdravotní péči a ošetřování nemocných dětí. Chtěla bych proto zařadit tento nový bod jako druhý s názvem Dopad neschopnosti vlády v řešení energetické krize na školství, aby nám vláda mohla vysvětlit, jak si to vlastně představuje.
Děkuji, paní poslankyně. Jenom konstatuji, že jste to tedy změnila z toho původního návrhu na první na druhý bod, ano? Měla jste to v písemné předloze jako první bod. A můžeme přikročit k panu poslanci Robertu Králíčkovi a připraví se paní poslankyně Karla Maříková.
Jak jistě víte, tak v únoru, kdy začal konflikt na Ukrajině, došlo k vypnutí několika dezinformačních webů, nebo webů, které byly označeny za dezinformační. A já bych ho chtěl znovu otevřít. Pokud si dobře pamatujete, tak tyto weby, které byly předmětem i veřejné diskuse, kde padala slova jako svoboda slova a další, tak byly po několika měsících znovu obnoveny. Nicméně ta situace zůstala nedořešena. Já jsem se zde několikrát pokoušel tento bod znovu načíst, abychom z úst pana premiéra slyšeli, jakou vláda připravuje strategii. Pan Klíma prostě zmizel z veřejného života. Nikdo z nás ani na výboru pro bezpečnost, ani na komisi hybridních hrozeb, kterou vedl oba, jak výbor, tak komisi vedou vládní poslanci, jsme nedostali žádnou informaci, v jakém stavu je toto téma. Ta situace opravdu může nastat, že tu budeme mít znovu dezinformační weby, které budou mít zásadní vliv na společenské události. Myslím si, že byl dostatek času na to legislativní úpravu připravit, a pokud není, tak pojďme tu debatu přenést na výbor, na Sněmovnu, ale pojďme o tom mluvit. Proto bych chtěl jako jedenáctý bod této schůze zařadit Boj proti dezinformacím.
Jenom se ujišťuji, že jako jedenáctý bod.